A já se k tomu hlásím. Já jsem dokonce ještě mnohem radikálnější, a mnozí jste to slyšeli, že já soudím, že tzv. přednostní právo je nedemokratická záležitost a má být zrušeno.
Chci jasně říci, že naprostá většina firem a živnostníků, kteří se tím zabývají, je poctivých. Není to tak, že všichni, kteří provádějí... Musím říct, že u nákladních vozidel či autobusů nemám osobní zkušenost, jak to probíhá, ale předpokládám, že to je mnohem delší a pečlivější. Pokud je opravdu chyba na straně Ministerstva dopravy, tak je to jednoznačně selhání státní správy. Šestnáct a půl měsíce není žádná krátká doba a samotná státní správa původně a exekutiva navrhovala o šest měsíců kratší doby a my, Poslanecká sněmovna, jsme ten čas o šest měsíců prodloužili. A teď se dozvídáme, že je to málo.
Děkuji panu kolegovi Stanjurovi. Pan ministr Richard Brabec bude reagovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 51, z přítomných 121 poslance pro 100, proti nikdo, návrh byl přijat. Za navrhovatele uvede návrh paní poslankyně Margita Balaštíková. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Paní navrhovatelko, máte slovo. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy a chce se připojit k textu zákona nějakým svým nápadem. Není tomu tak. I podrobnou rozpravu končím. Ani navrhovatelka ani zpravodajka nemají zájem. V prvém čtení jsme zákon přikázali výboru pro životní prostředí.
Omezení církevních restitucí bylo předvolebním tématem nejen strany, kterou zde nyní reprezentuji, ale i České strany sociálně demokratické. Jenže teď to vypadá, že tohle téma premiér Bohuslav Sobotka po neúspěšných pokusech ve vyjednávání s církvemi a náboženskými společnostmi uložil k ledu. Mnoha evangelickým věřícím se to ovšem jeví spíš jako úplatek než velkorysost. Oni se totiž hlásí k dědictví Jana Husa a Petra Chelčického, kteří ostře kritizovali světské bohatství církve a za křesťanský postoj považovali především skromnost. Nechci peníze, které mohou být označeny jako špinavé, prohlásil v srpnu roku 2012 například evangelický farář Miloš Rejchrt. Nejproblematičtější jsou podle něho ustanovení týkající se tzv. církevních náhrad. Kvůli tomu, prohlásil zmíněný farář, stojí za to zapnout všechny brzdy a věc zastavit. V zákoně se hovoří o finančních náhradách pro sedmnáct církví. Cituji jeho slova. A je tam přesně řečeno, kolik která dostane. Metropolita Graubner se ovšem nechal slyšet, že je to velkorysé gesto od katolické církve vůči církvím, které by měly nárok jen na dvě procenta. Ve světle uvedených skutečností žádám nyní premiéra České republiky o stanovisko. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi. O slovo se přihlásil pan předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka, který bude reagovat.
A určitě bych mohl také říci, že pokud by nebylo 25. února 1948, tak bychom tady možná nemuseli mít ani téma církevních restitucí. Ale stalo se to, byla to součást našich dějin a po roce 1989 se tady otevřela dlouhá debata o tom, co tedy s církevním majetkem. Postoj sociální demokracie byl jasný. Jednotlivé kroky po roce 1989 byly přijímány velmi často tak, že se čas od času prosadily určité zájmy, určité zájmy byly zohledněny, restituce byly zrealizovány. Byly zrealizovány restituce vůči velké části fyzických osob. Kdyby ten zákon o církevních restitucí byl prostým zákonem, tak by to asi nebylo něco, co by nepodléhalo diskusi po volbách o tom, zdali je možné takovýto prostý zákon změnit.
Napodruhé a snad s lepším výsledkem, udělám pro to všechno. Nicméně dovolte mi, dámy a pánové, abych krátce zopakoval, v čem spočívá podstata předloženého návrhu. Cílem předloženého návrhu zákona je zejména adaptace na nařízení Komise, na základě kterého dochází od roku 2013 ke změnám pravidel v procesu obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. V předkládaném návrhu novely zákona je provozovatelům zařízení pro tyto případy stanovena povinnost vrátit neoprávněně vydané povolenky na alokační účet EU a současně je tady stanovena sankce za porušení této povinnosti. Návrh nadále ruší povinnost ověřovatelů emisí mít autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů. Ověřovatelé budou tedy nadále muset mít pro výkon své činnosti pouze akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, která je udělována na základě prokázání odborné způsobilosti. Dále se navrhuje zrušení správního poplatku ve výši 3 000 korun za změnu povolení k emisím skleníkových plynů.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu obecnou ve druhém čtení, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zahajuji tedy rozpravu podrobnou. Eviduji přihlášku pana zpravodaje.
Doplňuje se to slovíčko ročně. Děkuji, všechno.
Děkuji. Kdo další v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Žádný návrh, o kterém bychom hlasovali ve druhém čtení, nepadl. Není tomu tak, proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Uvidíme, jestli se nám podaří tento program udržet.
Tohle je vlastně příklad poměrně velkorysé restituce vůči právnickým osobám. Nesouhlasili jsme s tím, jak byly stanoveny finanční náhrady, které se týkaly nevydaného majetku. Podle našeho názoru takto velkoryse tyto finanční náhrady stanoveny být neměly a podle našeho názoru výrazně zatěžují veřejné rozpočty. Čili to byla naše další výhrada, kterou jsme měli. Bohužel Ústavní soud naše výhrady vůči církevním restitucím odmítl. Ústavní soud zákon o církevních restitucích nezrušil. Před minulými volbami se logicky vedla diskuse o tom, jak budou jednotlivé strany postupovat, pokud získají po volbách vliv, pokud získají podporu občanů. A já chci připomenout pozici, kterou tehdy jasně deklarovala sociální demokracie, která je zcela prokazatelná a dá se velmi snadno dohledat. Sociální demokracie nenavrhovala referendum o církevních restitucích. KSČM před volbami přišla s návrhem na to, že by se mělo udělat referendum o církevních restitucích. My jsme od začátku říkali, že jsme skeptičtí k tomu, aby se tady pořádalo referendum o církevních restitucích, a domníváme se, že by to byl právně riskantní krok, právně sporný krok a pravděpodobně by neobstál před rozhodnutím Ústavního soudu. Vzápětí po volbách jsme tedy zahájili jednání s církvemi. Současně jsme toto téma otevřeli v rámci připravované vládní koalice a jednali jsme i s koaličními partnery na téma možné redukce církevních restitucí. To jsou závěry expertiz, které má sociální demokracie k dispozici. Cesta, která je tedy reálná, je jednání s církvemi o tom, jestli církve budou souhlasit s tím, aby došlo k omezení finančních náhrad, které jsou poskytovány v rámci těchto restitucí. Opakovaná jednání v této věci nevedla k úspěchu. Já jsem se opakovaně obrátil zejména na představitele katolické církve, ale také některých evangelických církví. Reakcí bylo odmítnutí. To bylo stanovisko církví. Současně sociální demokracie jednala i v rámci vládní koalice, a tak jak koalice vznikla, tak jedna ze tří koaličních stran, konkrétně KDU-ČSL, odmítla, aby kroky k redukci a ke změně církevních restitucí byly součástí koaliční smlouvy bez toho, aniž by s těmito kroky souhlasily církve jako takové. Čili když jsme vyjednávali vládní koalici, dohodli jsme se na tom, že toto téma nebude součástí koaliční smlouvy a v rámci koalice se k tomuto tématu vrátíme tehdy, pokud by se podařilo dosáhnout nějaké dohody s církvemi o redukci církevních restitucí. Ačkoliv jsem slyšel řadu kritiky na ten postup, který byl zvolen po volbách, tak nikdo z kritiků postupu, který zvolila sociální demokracie po volbách, nenavrhl ani nepředložil žádnou jinou alternativu. My jsme v tuto chvíli skoro rok po volbách tady v Poslanecké sněmovně, a pokud vím, tak do Poslanecké sněmovny nebyl předložen žádný návrh nějaké jiné politické strany, který by tu otázku církevních restitucí řešil jiným způsobem. To znamená, nerozumím tomu, proč je kritizován postup sociální demokracie bez toho, aniž by byla navržena jakákoliv jiná ústavně komfortní alternativa, která by umožňovala církevní restituce měnit. Podle mého názoru kromě jednání s církvemi a kromě dohody mezi vládou a církvemi v tuto chvíli žádná jiná alternativa není, pokud pominu alternativy, které by s vysokou mírou pravděpodobnosti byly zrušeny rozhodnutím Ústavního soudu. Já se domnívám, že církve by měly hledat cestu k tomu, aby zmírnily dopady církevních restitucí, měly by hledat cestu k tomu, aby širší veřejnost pochopila církevní restituce a smířila se s církevními restitucemi. Podle mého názoru tady existují dvě varianty postupu ze strany církví. První varianta je dohoda o snížení finančních dopadů církevních restitucí na státní rozpočet. Tato cesta je zde otevřená a podle mého názoru je vláda připravena o takové variantě jednat. Ovšem v tuto chvíli chybí ochota na straně církví. Transparentnost toho, jakým způsobem budou církve nakládat s majetkem, který získají v rámci narovnání s církvemi, a transparentnost toho, jakým způsobem budou církve nakládat s penězi, které v rámci narovnání získaly. Já si myslím, že to je věc, která by nepochybně byla velmi užitečná a důležitá. Tady si myslím, že těžko budeme na straně církví hledat argument. Takže vidím určitý prostor pro jednání. Sociální demokracie je k němu nepochybně připravena. Každý si může přečíst volební program sociální demokracie a každý si může přečíst, co tam v tomto volebním programu bylo uvedeno. Byl tam jasný závazek sociálních demokratů, že v případě, že získáme podporu občanů, zahájíme s církvemi jednání o redukci a změně církevních restitucí. Pokud jde o všechny možné další postupy, skutečně odkazuji na diskusi, která byla kolem církevních restitucí vedena. Odkazuji na rozhodnutí Ústavního soudu, odkazuji na právní řád, který určitá řešení podle mého názoru vylučuje, který určitá řešení neumožňuje.
Parlamenty se liší svým typem. To se musí při tom srovnávání také zohlednit. A poslední poznámka - a ta není vůbec zanedbatelná. U parlamentu je nesmírně důležité, jak je početně velký.
Tak já myslím, že platí vždy, když máte dvě varianty, které se vylučují, buď jedna, nebo druhá. Já bych podpořil jednu sazbu, ale dnes prosadím tři. Jako příklad. Nicméně buď platí, že je politická dohoda a tu ctíme, nebo klub ANO má říci, že tu dohodu neuzavírá a že se dohody neúčastní. Nic mezi tím nemůže být. Buď je dohoda, nebo není. Obojí je legitimní postup. Nic jiného než omezit naše práva se nesnažíte. Argumenty jsou špatné, ploché a mohl bych dávat i horší adjektiva. Za nás říkám, že my dohody, které uzavřeme, dodržujeme.
Myslím, že ho velmi jednoduše shrnul pak kolega, který řekl, že si představujeme parlament jako fabriku, běžící pás, kde se budou odsýpat každou vteřinu zákony, a proto my tady máme takto fungovat. Debaty nad jednacím řádem jsme vedli v minulosti vždy s ohledem na to, že musí dojít ke shodě právě u všech zástupců v Poslanecké sněmovně, protože jinak tento náš základní zákon nebude moci prakticky pomoci fungování Poslanecké sněmovny. Parlament má velmi citlivě vážit, který zákon a kdy přijme. Myslím, že i z této perspektivy se musíme dívat na to, co uděláme se změnami v jednacím řádu. Není to dobrá služba našim občanům.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové já možná plynule navážu na kolegu Birkeho, který tady připomněl zkušenosti ze samospráv.
Takže buďte trpěliví, nyní má faktickou poznámku pan poslanec Schwarz, poté pan poslanec Laudát a poté pan poslanec Komárek.
Děkuji. Dobrý den, kolegové. To jsem ještě nebyl zaevidován. Mě nesebral Babiš. A tak demokraticky dali svůj návrh do Sněmovny, protože se jim tady nelíbí, jak ta Sněmovna funguje. Jenom jsme vám přesně předvedli, jak by demokracie měla mít a co se tady teď občané naší republiky viděli? Já mám mezi komunisty hodně přátel. Tak prosím vás, jenom demokraticky. Zkusme potom hlasovat, zvedněte si ruku každý, jak chcete, a to je všechno.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Ale prosil bych kolegy, aby diskutující nechali v klidu hovořit. Prosím.
Pokud by to prošlo, tak můžeme k dalšímu, pokud by to neprošlo, tak vystoupím s konkrétními dotazy a s konkrétními výhradami k tomuto návrhu zákona. Není to věc, která je triviální. Zákon byl schválen loni v srpnu, měli všichni na to 16 měsíců, aby se připravili. Ti slušní to samozřejmě udělali a investovali peníze a možná někteří nestíhají nebo možná nestíhá Ministerstvo dopravy. To není technická věc. Možná dřív.
Váš procedurální návrh bude hlasován bez rozpravy. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Takhle se prostě dělat nedá. Klíčová věc byla nový systém registrace, aby se zamezilo nepřesnostem, ale i podvodům, kdy v této chvíli, nevím, jestli to všichni víte, existují tzv. polopřevody, které vznášejí zmatek do registru, a pak je to vymáhání povinného ručení za motorová vozidla. Pak je jasné, že ten, kdo nebude platit, to už dělá úmyslně. Když to někdo chce nebo chce tam mít napsané Bond 007, tak si za to prostě zaplatí.
No a tak to jako posuňme všichni.
Děkuji vám za respektování času.
My jsme začínali od píky. To samé pravá strana. A to, promiňte, bez urážky, to vám prostě schází. Možná právě proto ten určitý demokratický deficit tady je.
Nyní pan poslanec Plzák se svou faktickou poznámkou.
Tak já nevím, jestli jsem to rozpoutal já tady, ale já chci vysvětlit svoji první faktickou poznámku. Já jsem opravdu musel reagovat na ty dva předřečníky, protože z toho kontextu jejich projevu vyplývalo, že my jsme vlastně ostrůvek demokracie v Evropě, když se podíváte, jak fungují ty jiné parlamenty, a my chceme ten ostrůvek zničit. Tak proto jsem zareagoval. Souhlasím s panem kolegou Fialou. Souhlasím s paní kolegyní Němcovou. Ale co já jsem tady viděl? Bylo mi řečeno panem předsedajícím Filipem, že to jsou takové dohody, které tady léta fungují. Přestávky na jednání klubu dvě hodiny. Je to jakási dohoda. Proč prošel zákon o církevních restitucích, když je možno takto zablokovat Sněmovnu? Proč jste to dopustili, když vám tak vadil?
Děkuji vám.
A prosím, abychom ji vedli v konstruktivní debatě a pokud možno bez emocí. Já samozřejmě nikomu a nikdo z nás snad neupíráme právo navrhnout cokoliv. A právě proto nemohu přijmout návrhy na omezení práv opozice.
Máte slovo.
Nemám před sebou veterinární průkaz, kde je napsáno pes Azor nebo kočka Minda. Takže já se necítím být zvířetem, já se cítím být člověkem. A myslím si, že v rámci toho vašeho vystoupení se vám podařilo udělat tu věc, že jste tady z nás ze všech se snažil udělat zvířata.
Já bych zareagoval na pana kolegu Komárka. Já za zásadní považuji, že jestliže padne nějaká dohoda napříč politickým spektrem, takže je držena. A udělejte si analýzu toho, kdy tady je nejvíce havárií ve Sněmovně. Co tady předvádí váš pan předseda? My jsme zloději, my jsme tuhle zemi vytunelovali, rozkradli. Zkuste se zamyslet sami nad sebou, a to férově. Já se také nad sebou zamýšlím, také mi to občas ujede, já neříkám, že nikoliv. A my vás nechytáme za slovo.
Děkuji.
Já jsem hrdý na to, že jsem byl zvolen v Libereckém kraji, a jsem hrdý na to, že tam budu dělat kampaň. A chci vás upozornit, dámy a pánové, kampaň se nedělá tady. Kampaň se dělá, když přesvědčujete lidi v hospodách a na ulicích. Dámy a pánové, my neděláme žádnou volební kampaň.
Bohužel to říkám i pod tlakem toho, že jsem též četl dnešní noviny, a spekuluje se. Dámy a pánové, omlouvám se, že jsem takto dlouho mluvil a že jsem takto mluvil jako sociální demokrat, ale já jsem tak mluvil hlavně jako lékař a omlouvám se i svým oranžovým kolegům - nebylo to proti nim.
Nyní se musíme vypořádat se čtyřmi faktickými poznámkami. S první poprosím k mikrofonu pana poslance Kostřicu, poté se připraví pan poslanec Korte, poté pan poslanec Nykl a jako poslední zatím paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji. Já budu opravdu krátký. Mně se hrozně líbil projev mého předřečníka. Já bych si dovolil obrátit vaši pozornost ještě k jedné věci, nejenom k regulačním poplatkům v době pohotovostní služby.